Rozhlédnu se po sálu. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Jedná se o Jako první vystoupí ministr zemědělství Miroslav Toman.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Lidé ji v místě znali, věděli, že jde o tuto odsouzenou, její tvář proběhla médii, a přirozeně měli obavu o svůj osud. Toto je stanovisko k tisku 551 vlády, který řeší stejnou materii a kde žádné připomínky nejsou. Přijde mi to jednak zbytečné a jednak složité.
Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nezazněly návrhy na vrácení či přepracování, takže budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo - paní poslankyně Černochová má návrh na další výbor. Prosím. Nevidím, takže přejdeme k hlasování. Nejdříve tedy zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti přikázání výboru pro bezpečnost, nebo bezpečnostnímu výboru přesněji? Já vám děkuji. Tento návrh nebyl přijat. A pokud nikdo nemá nic proti, zařadíme i tento výbor do hlasování. Nicméně dříve zazněl návrh na přikázání výboru pro obranu. Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 159 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 61, proti nikdo, nicméně návrh nebyl přijat. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu k projednání jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Já vám děkuji. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali zahraničnímu výboru jako dalšímu výboru. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si předložit vládní návrh zákona, na kterém se spolupodílelo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je umožnit rychlejší, a rovněž tedy tím efektivnější přípravu staveb dopravní, ale i vodní a energetické infrastruktury, a co je důležité říct, rovněž i vše, co se týká infrastruktury elektronických komunikací. Předložený návrh umožňuje lepší využití nových typů povolovacích zařízení podle stavebního zákona, a to i pro stavby dopravní infrastruktury. Navrhuje se umožnit umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury tzv. společným povolením na základě méně podrobné dokumentace. Navrhuje se vydávat jediné závazné stanovisko, které nahradí téměř veškeré správní akty, které jsou vydávány podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Velmi důležitou součástí toho zákona je i vše, co se týká vyvlastňování. Navrhuje se pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy. Dovolím si tady zmínit tři, a to je tzv. 60 dní, 15 dní a 30 dní. Nově se do toho zákona implementuje i výstavba vodní a energetické infrastruktury.
Máte jí tam příliš mnoho! Důležité je, aby to bylo, a my v tom máme, si myslím, docela všichni, kteří se o tom bavíme, docela zásadní podíl.
Snad na Moravě je zhruba část těchto hmotných prostředků skutečně prodána a patří těm společnostem. To, že si obce najímají za účelem správy tohoto majetku různé společnosti, to je pravda. Děje se to vždycky na základě koncesní smlouvy rozhodnutím zastupitelstva. To je vždycky věcí zastupitelstva, které pak samozřejmě také rozhoduje o tom, jaká výše vodného a stočného v těch obcích bude.
Děkuji za dodržení času, a než vystoupí pan poslanec Marek Výborný, přečtu dvě omluvy.
Všechny vás odhlásím. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Budeme hlasovat o přiřazení výborům. Prvním hlasováním bude přikázání výboru životního prostředí. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Pan předseda Bartoš. Prosím.
Tak tady v debatě jsou odkazováni poslanci na to, ať se to projedná na výborech, a pak to na žádný výbor nepošleme. Protože kde jinde se mají diskutovat aspekty životního prostředí než na výboru pro životní prostředí?
A poprosím o klid v jednacím sále. Kdo chce projednávat cokoli, tak ať tak činí v předsálí. Děkuji.
Ale nebudu to zdržovat. Hlavním cílem nového zákona o odpadech je vytvořit legislativní podmínky pro zásadní podporu recyklace odpadů, třídění odpadů samozřejmě a pro výrazný odklon odpadů ze skládek, který bude muset být realizován, aby byly dosažitelné nové evropské cíle pro nakládání s komunálními odpady, které jsou dost přísné. Zákon stanovuje závazné cíle pro recyklaci komunálních odpadů, cíle pro omezení skládkování komunálních odpadů, cíle pro třídění odpadů na úrovni obcí a upravuje také nastavené ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství systémem vlastně zaplať podle toho, co vyhodíš. Zákon stanovuje termín rok 2030, od kterého bude zakázáno ukládat na skládky odpady využitelné a recyklovatelné. Co se týče ekonomických nástrojů, tak návrh obsahuje nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. I třídicí sleva byl mechanismus, který jsme dlouho právě se Svazem měst a obcí ladili. Návrh nového zákona byl připraven na základě doporučení Evropské komise a také organizace OECD. Nový zákon o odpadech obsahuje řadu řešení, která se osvědčila v jiných státech Evropské unie.
Hlavním cílem navrhované úpravy je regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Jsou stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál chmele a povinnosti, které musí dodavatel takového rozmnožovacího materiálu plnit. Proto bych si vás dovolil tímto současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů.
Já vám opět děkuji za slovo. Vnímám, že to je v podstatě technikálie vycházející z nějaké aplikační praxe. Piráti obecně tento typ poplatků nemají rádi, ale já ho chápu a nechci to v obecné rovině nějak zpochybňovat. Chápu, že jsou to peníze, které potom jdou do dalšího rozvoje a vývoje v osivářství a ve šlechtitelství, takže rozhodně nechci tento systém nijak bourat. Já ji právě vidím v těch opatřeních, která mají potenciál zlepšovat krajinu. Takže rozhodně není naším cílem jakkoliv omezovat nebo poškozovat. Prostě chceme říci, že prioritní jsou pro nás opatření, která zlepší stav naší krajiny, ale zároveň tím nechceme poškozovat české osiváře a šlechtitele. Jedna je ta ekonomika, obchodní model. Hodně se hovoří, a i při novelizaci lesního zákona to tady zaznívalo, hodně se hovoří o škodách způsobených zvěří při obnově lesa. Myslím si, že to je potřeba, minimálně se bavit o tom, jakým způsobem by ta ochrana vody a vodních zdrojů měla probíhat. A je otázka, jak a jestli tohle případný ústavní zákon dokáže nebo nedokáže řešit. S panem ministrem Brabcem tady od doby, co jsem v Poslanecké sněmovně, řešíme naši lokální kauzu na jihu Moravy ohledně pátého největšího zdroje pitné vody v České republice. Také nemám pocit, že by stát k ochraně tohoto vodního zdroje přistupoval správně. Nám prostě chybí systematický přístup ke krajině. My máme data, různé akademické instituce, neziskové instituce, ale taky organizace zřizované ať už Ministerstvem životního prostředí, nebo Ministerstvem zemědělství. Máme i nástroje. Máme pozemkové úpravy. Všude se říká, jak je to skvělý nástroj. Paní kolegyně Krutáková navrhovala 300 milionů, což by taky věci pomohlo. A další věc, nejsou jenom pozemkové úpravy. My přece máme i další nástroje, alternativní, se kterými můžou pracovat i třeba vlastníci půdy. A podpora je minimální, pokud vůbec nějaká. A samozřejmě to není jenom o nějakém monitorování a nějaké přestavbě, ale my se musíme zaměřit i na hospodaření v krajině. Tak to asi budeme muset udělat sami. A teď už se dostanu k samotnému vodnímu zákonu. Myslím si, že řada myšlenek, které v té novele jsou, je samozřejmě správně. Druhá věc, která mi tam chybí, je nějaké systémové uchopení tzv. říční krajiny. Není to veselé povídání, ale věřím tomu, že při projednávání na výborech se sejde celá řada dobrých a věcných připomínek. Tedy o tom nejdůležitějším, nebo o jedné z nejdůležitějších věcí, jakou máme a jakou potřebujeme k tomu, abychom pomohli krajině, ale i hospodářům, kteří v té krajině hospodaří, aby problémy s vodou byly hypotetické a abychom skutečně nemuseli my a naše děti a děti našich dětí řešit sucho. Protože to si opravdu nepřeju.
Ale chybí zde úvaha, na co nám to jako České republice vlastně bude, když závazné cíle máme stanoveny k recyklaci, a na to nejméně 65 % komunálních odpadů. Určitě o poznání více, v tom se snad shodneme i s panem ministrem. A co se tedy potom bude spalovat v nových spalovnách na neupravený směsný odpad? Není třeba vést diskuzi o tom, zda se má omezit skládkování. To jednoznačně ano. Je to článek 5, odst. 5 směrnice o skládkách. To, o co jde v návrhu zákona je, zda má Česká republika jít cestou třídění a recyklace, anebo cestou nových kapacit spaloven na neupravený směsný odpad. Zjednodušeně řečeno, pokud bude poplatek nad 1 500, budou se stavět nové spalovny. Pokud bude poplatek nižší, půjde se cestou třídění a recyklace. Tedy tou cestou, kterou stanovují nové evropské směrnice, trendy a jejich cíle. Výši poplatku je především třeba nastavit tak, aby byl splněn evropský cíl k omezení skládkování a zároveň aby poplatek nad nezbytnou míru nezatěžoval obce a města a přitom je dostatečně motivoval k nezbytnému co nejvyššímu třídění směrem ke splnění cílů EU. Ekonomický nástroj by měl být tedy nastaven tak, aby pokud...
Já vám rozumím, paní poslankyně. Nebudeme asi pokračovat dál, dokud se tady neztišíme. A kdo chce odejít domů, tak ať tak učiní a opustí tento jednací sál. Tak děkuji. Prosím, máte slovo.
Viz ten mnou několikrát zmiňovaný slovenský model. K navrhované legislativě. Jak už jsem tady i říkala, zcela chybí, pane ministře, prováděcí vyhlášky, na které přitom ale zákony odkazují ve skutečně extrémním množství jednotlivých povinností. Chci se zeptat, kdy tyto prováděcí předpisy budou. Není tudíž ani možné reálně vyčíslit dopady navrhovaných povinností, a to jak na obce a města, tak na naše podnikatele. Chybí zde funkční nástroje na podporu recyklace. Zákon o odpadech ani související navrhovaná legislativa však k tomu neobsahuje bohužel prakticky vůbec žádné nástroje. Dle evropských cílů nejde jen o omezení skládkování, ale zároveň i o navýšení recyklace. Sice velmi důsledně větším počtem nástrojů, efektivně omezuje skládkování, ale nezajišťuje, aby odkloněné odpady ze skládek byly přesunuty do Evropou požadované recyklace, ale naopak je spíše směřuje do spaloven. Bez doplnění nástrojů na podporu recyklace nová legislativa prokazatelně nevede Českou republiku ke splnění evropských cílů. Všem těm předkládaným návrhům je zcela nedostatečně vyhotovena analýza dopadů. Nutná úprava vyžaduje větší zásah. Dopadová studie zcela pomíjí podrobnější vyhodnocení stávajícího stavu...
Já vám děkuji.
Také děkuji. Dopadová studie zcela pomíjí podrobnější vyhodnocení stávajícího stavu a k němu vztažené vyhodnocení nezbytnosti navrhovaných změn a jejich rozsahu. Dle textu většinu cílů jako stát plníme, až na některé výjimky. Pak je otázka, proč se navrhují takové zásadní změny a takové navýšení administrativní zátěže, které mají samozřejmě citelné finanční dopady. A nevíme, zda změny v poplatcích přenesou takové změny, které vlastně chceme. To v analýze Ministerstva životního prostředí není nikde uvedeno. Vůbec není zřejmé, jak Ministerstvo životního prostředí stanovilo čísla dopadů. Je to stanoveno jaksi arbitrárně, ale to není dobře. Další věcí je, že tam je nějakým způsobem navrženo rozvržení poplatků, ale zcela postrádáme informaci, proč je to navrženo tak, jak to je, a jaké to bude mít aspekty a dopady. Není vyhodnocena ani sledovaná potřeba a stávající funkčnost systému. Není vyhodnoceno prolnutí systému AOS, třídění, poplatků, systému v obcích a nákladů a výnosů systému odpadového hospodářství. Toto je přitom jedna z klíčových věcí, v dopadové analýze však vůbec, pane ministře, není. Ani v návaznosti na uvedenou širší kritiku ze strany Legislativní rady vlády RIA MŽP dostatečně neupravilo dopadové analýzy. Zákonodárci tak nemají dostatečné a odpovídající informace k možnosti objektivního posouzení dopadů pro občany, pro obce a pro firmy. Navrhovaná legislativa je však takového rázu, že dopadá na zcela každého občana v České republice a dopady -
Paní poslankyně, já vás přeruším.
A je to jediný smysl a význam těch změn. To je snad všechno, co jsem vám chtěl říct.
Děkuji. Nyní mě požádal pan poslanec Munzar, aby mohl vystoupit k jednomu předchozímu hlasování, takže prosím.
Děkuji, pane předsedající, nebojte se, nebudu zpochybňovat hlasování.
Jak už tady bylo zmíněno, jedná se především o Národní knihovnu. Mezi zásadní a hlavní změny tedy patří zakotvení povinnosti sběru vybraných dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti Národní knihovnou, včetně sběru volně dostupného elektronického periodického tisku. Dále umožnění a uchovávání dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti v rámci činnosti Národní knihovny a pořízení databáze těchto dat a informací. Zajištění přístupu oprávněných knihoven, zpřístupnění získaných dat a informací zveřejňovaných prostřednictvím služeb informační společnosti. Dále se to týká také zakotvení povinnosti vydavatelů odevzdávat stanoveným příjemcům povinné výtisky z každého vydání elektronické neperiodické publikace.
Také děkuji a to byla jediná přihláška do rozpravy. Svolal jsem kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Nejdříve se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Já vám děkuji. V hlasování číslo 155 je přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Má někdo návrh na nějaký další výbor? Není tomu tak. Nezazněly ani další návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podotýkám, že návrh novely zákona není transpozičním řešením. Je navrhován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a MPO je zástupcem navrhovatele v tomto případě. O co se jedná?
Tak. Máme středu 29. 1. a narozeniny dnes slaví pan poslanec Kamal Farhan. Ptám se, zda v tuto chvíli má někdo zájem na vystoupení k pořadu schůze, k jeho změně. Ještě mi dovolte přečíst další dodatečné omluvy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevystoupil k pořadu schůze, budeme pokračovat podle již schváleného pořadu.
Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace prováděcí směrnice do právního řádu České republiky. Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je v tomto případě předkladatelem novely zákona zastupujícím správu hmotných rezerv. Návrh prošel plnohodnotným mezirezortním připomínkovým řízením a vládě byl předložen bez rozporu.
Já vám děkuji, pane ministře. V případě, že máte něco k projednání, třeba i s paní ministryní, běžte do předsálí.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Jedná se skutečně o změnu jednoho data.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 124, přihlášeno je 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.